Takže dnešní pohoršení tady vážené paní kolegyně Balaštíkové, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, mě trošku pobuřuje, protože jsme opravdu již ve fázi, kdy brzy narazíme na úvěrové možnosti tohoto státu, a jsem opravdu znepokojen tím, že to předchozí vláda a její poslanci vůbec neviděli, i když vytvářeli ty extrémní schodky státního rozpočtu a ten náběh na schodky důchodového rozpočtu, když rozdávali, kupovali si voliče tím, že zvyšovali důchody či dávali jednorázové důchodové příspěvky.
Děkuji za dodržení času. A jsou tu další dvě faktické poznámky. První pan poslanec Králíček, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Pane poslanče, prosím.
Vážená paní předsedající, pane Kohajdo prostřednictvím paní předsedající, přijdete mi jako pokrytec, protože vy tady argumentujete, že naše vláda v minulém volebním období zadlužila tuto zemi. Nikdo se s takovou apokalypsou, která tu byla, nesetkal. Jste pokrytec!
Děkuji. Tak já rád na toto odpovím. Pokrytcem bych podle mého byl, kdybych vám to tady říkal já. To jsem neříkal. Já si držím to svůj názor pořád. Veřejné rozpočty České republiky, zejména státní rozpočet není v dobrém stavu, nebyl v dobrém stavu. Na začátku toto byl ten důvod, proč vzrostla inflace na dnešní úrokové... nebo na dnešní míru.
Děkuji za dodržení času, a opět se hlásí pan poslanec Králíček s faktickou poznámkou. Pane poslanče, prosím.
Já se domnívám, pane poslanče, že nemluvíte pravdu ani s tím NKÚ. Tam to NKÚ mluvilo o něčem trochu jiném. Ale vy jste byli ti, kteří nám říkali, že dáváme málo, že je potřeba reparovat víc, a teď nám vyčítáte, že jsme něco dávali. Ale přečtěte si tu zprávu NKÚ, tam se hovoří o něčem jiném.
Prosím, paní poslankyně.
Jestli minulá vláda myslela na ten průmysl, tak vaše vláda na něj nemyslí. Tak se podívejte, co se děje. Já jsem vám dala jednu otázku, když jsme byli spolu v Partii. Kde je těch 100 miliard, teď už 70 miliard, které jste slíbili, že najdete ve výdajích? Zatím nic nevidím.
Děkuji.
Děkuji moc. Já jsem to tady říkal v tom svém projevu na úvod těch deseti minut. Já jsem tady byl v té polovině, která tady řešila právě celou tu covidovou situaci ve stavu legislativní nouze. Všechny ty programy, kdy se pomáhalo podnikatelům, Antivirus, nemocenskou, pamatuji si, že vlastně výbor pro sociální politiku zasedal de facto nonstop, poněvadž se tam neustále připravovaly nějaké programy. Vyplácelo se to včas a řádně všechno například přes úřady práce, Českou správu sociálního zabezpečení. Nikdy tady ty úřady za té covidové krizové situace nekolabovaly jako v tuto chvíli. Nakonec se to i skrze Piráty samozřejmě prosadilo, že mohou čerpat pomoc i ti, kteří jsou a pracují na DPP a DPČ. A takhle bych já mohl neustále samozřejmě pokračovat. Ten rozdíl mezi vlastně tady touto situací a tou covidovou je poměrně velký.
Já si myslím, že by bylo možné také konkrétně uvést, kdo byl největším příjemcem covidové podpory, zda byla účelně vynaložena, zda šla skutečně konkrétním lidem, kteří ji skutečně potřebovali, nebo byla plošná a šla i subjektům a firmám, které ji vůbec nepotřebovaly. Bylo nezbytné podporovat také provozovatele kasin za to, že byli během covidu zavření?
Tak vaše vystoupení vyvolalo sérii faktických poznámek.
Zahajuji hlasování. Výsledek: zamítnuto. Kdo je proti? Zamítnuto. Zamítnuto. Výsledek: zamítnuto. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti?
Včera, od úterka jsme tu řešili, jestli jsme v bodě, když jsme chtěli žádat nebo když jsme navrhli přerušení lhůty, nebyli jsme v bodě. Když jste přišli navrhnout zkrácení doby a omezení doby, po kterou můžeme vystupovat, tak jsme byli v bodě. Bylo to označeno za obstrukční. Nedohodli jsme se ani na žádném postupu na mimořádně svolaném grémiu.
Co mě nadále mrzí, je nezodpovědné rozdělování společnosti. Všichni vědí, že průběžný důchodový systém je založen na demografii, a tato vláda chce zrušit školkovné, slevu na manžele, otálí s navýšením rodičáku, ale slibuje, že to vlastně někdy udělá. A jen připomínám, že danou legislativu máme ve Sněmovně již od 6. června a budeme to na mimořádné schůzi probírat příští týden 8. března a několikrát jsme se to pokoušeli zařadit na schůzi Sněmovny. Můžete se k nám přidat a rodičák navýšit nebo dát pozměňovací návrhy. Víte, včera se měnilo programové prohlášení vlády. Já si vybavuji, když jste mluvili o tom prvním, se kterým jste předstoupili před Sněmovnu, jako o tom, přes které nejede vlak. Říkali jste - cituji: Za tímto programovým prohlášením vlády si naše koalice pevně stojí a naše ambice se budeme snažit naplnit. A včera dokonce zazněla z úst pana premiéra věta - cituji: Naším cílem je, aby stabilizace veřejných financí nezhoršila situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou. A do této situace, pane premiére, patří i senioři. Někteří si nemohou totiž najít jinou práci, nemají kde brát, jsou odkázáni pouze na sociální smír ve společnosti a na solidaritu. A to vy jste tímto zákonem výrazně rozkolísali. Nejste bohužel vládou pro lidi. Jste vládou, jejíž členové myslí jen na sebe a na své kamarády.
Děkuji za dodržení času. Děkuji. Prosím.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Samozřejmě protože jsem svůj příspěvek měla mnohem delší, tak jsem se ho snažila a pokusila jsem se ho zkrátit. Tato vláda měla předvídat a z předběžné opatrnosti v roce 2022 konat. Je to od ní velice nezodpovědné. A začala konat už tou svojí silovou metodou, dala to do mezirezortního připomínkového řízení, jak už jsem několikrát zmiňovala, na dva dny, okleštila připomínková místa. Zde byly citované ústavní nálezy. Já jsem si taky připravila ústavní nález. Proč tam dali tu nulu? No protože počítali s tím, že udělají novelu tohoto zákona. Počítali s tím, že možná, nechci je obviňovat, ale možná že nepočítali s tím, že pojedou až takhle na sílu. A já pokračuji. Bohužel toto nenastalo.
Možná někteří plánují naplnit svoje sny, které nestihli, jiní se chtějí věnovat vnoučatům. Ty peníze, se kterými tato neschopná vláda neumí pracovat, které vyhazuje. V uvozovkách klobouk dolů před tím, co dosáhnete vy tady na tu svoji sílu 108, možná 109, a už nevím. Nikdo jim nepomůže. Jediný, kdo jim mohl pomoct, je stát. Ale vy jste se rozhodli, že i ten stát se na ně vykašle a poslední instance jim ukáže takzvaného... ne, nebudu to říkat. Doslova je okrádáte, já nemám jiné slovo, nemám jiné slovo než okrást. Snižujete jim životní úroveň, vedete je do bídy. Odpovědi jsem se co? Vidí to, jak vy na ně kašlete a jak vy říkáte, zaplaťte vy za naši neschopnost, protože my to s penězi neumíme, zaplatíte to vy. To je to nejhorší. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme to, prosím vás, zastavit. Je úplně jedno v tento okamžik, jestli jsme na straně koalice, či na straně opozice. Jestli jsou schopni unést inflaci, nebo nejsou. Ale reálné ceny v obchodech jsou úplně o něčem jiném. Ti lidi dnes vůbec nepřemýšlejí nad tím, jestli si koupí rohlík, protože to je pro ně drahé. Takže prosím vás, zamyslete se nad tím, co tímto způsobujeme, a zamyslete se nad tím vůbec, jak nás tady jako opozici zabíjíte, jakým způsobem nám tady zavíráte ústa. Protože vy nemáte plat.
Také děkuji. A dále do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Fialová. No jsou to zejména naši senioři. Zvedla se jim obrovsky cena potravin, obrovsky se jim zvedly náklady na dopravu, náklady na léky. Takže to zdaleka nepokrývá. Já vám ráda odpovím: protože opět budu mluvit o laxnosti a opět budu mluvit o tom, že, byť už jsem to tady jednou říkala, tak bohužel jsem se tedy zatím odpovědi od pana ministra Jurečky nedočkala. Pan ministr Jurečka zatížil státní rozpočet v době, kdy chce škrtat na zákonné valorizaci, a to je pro mě zcela nepřijatelné. Opak se stal ale pravdou. Když se na to podívám ještě z těch ekonomických důvodů, znovu říkám, to se řeší v celé Evropě, opět nejde o žádnou mimořádnou situaci. Tuto situaci, to znamená inflaci, ale ne tak rekordní jako v České republice, řeší celá Evropa. Protože když nepustíme peníze do spotřeby, tak se samozřejmě roztočí inflační spirála, takže to ve finále může být ještě horší, než to je. Takže já moc nechápu tuto debatu. Já totiž nechápu, proč ty úspory hledáte hned u těch nejslabších.
Já využiji faktickou poznámku k tomu, že zareaguji na svoji kolegyni Kláru Dostálovou, protože já jsem chtěl o problematice, kterou tady nastínila, hovořit ve svém projevu. Teď jenom velmi stručně. A jeden z těch jedenácti bodů je - cituji - že pracovníci nebudou podněcováni k dřívějšímu odchodu do důchodu a nebudou penalizováni, jestliže zůstanou na trhu práce.
Z členů vlády se omlouvá pan ministr Vladimír Balaš od 9 do 13 hodin bez udání důvodu, pan ministr Mikuláš Bek na celý jednací den z pracovních důvodů, paní ministryně Jana Černochová na celý jednací den bez udání důvodu, paní ministryně Helena Langšádlová na celý jednací den z pracovních důvodů, pan ministr Jan Lipavský na celý jednací den z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Michal Šalomoun od 9 do 19 hodin z pracovních důvodů. Dobře.
Hospodářská škoda má dle navrhovatele, tedy vlády, vzniknout díky platné legislativě, to je valorizaci důchodů. Nazývat škodou uplatnění zákona je překvapivé. Proto je nutné zakročit? Nazývat zákonnou valorizaci hospodářskou škodou je, vážení kolegové, ubohé. Já osobně vidím hospodářské školy pod taktovkou této vlády jinde. Plná ústa šetření a skvělá práce s financemi. Tato vláda od začátku svého vládnutí deklaruje, jak bude na státní správě šetřit. Ihned po převzetí moci touto vládou došlo například na Úřadu vlády k navýšení počtu zaměstnanců o 74 osob. Tak tomu opravdu říkám snižování počtu státních zaměstnanců! Jen si vzpomeňme na minulý rok. Koalice protlačila novelu zákona o státní službě. Proč o tom mluvím? Protože opět došlo k navýšení počtu manažerských pozic. Do té doby odborní náměstci se stali vrchními řediteli sekcí a počet náměstků je, vážení kolegové a kolegyně, nyní neomezen. Proto se kdykoliv může tato džentlmenská dohoda změnit. Zvýšení počtu manažerských pozic také nepřispívá k šetření ve státní správě. Opravdu nešlo předejít hospodářským ztrátám a zastropovat počet náměstků? Podle mě skutečně zvýšený počet náměstků na ministerstvech je tím, co je hospodářskou škodou. I tam se musí skoro všichni vedoucí přesoutěžit. Dodnes si vybavuji naši reakci na snahu ministerstva projednávat v legislativní nouzi tento zákon. Rádi nám podsouváte, že nemyslíme a pouze plníme příkazy.
A ty predikce byly dopředu dlouho jasné. Nevím, proč to vláda neudělala. Je možné, že to bylo kvůli prezidentské volbě nebo kvůli dalším věcem. Nechtěla naštvat občany před prezidentskou volbou. A to, co jsem tady říkal, říká Ústavní soud. A říkáme to i my. Je to zcela evidentní. My bychom s tím nesouhlasili, protestovali bychom, bojovali a argumentovali bychom proti tomu a samozřejmě bychom proti tomu také hlasovali. Ale byl by to od vlády alespoň férový postup a férová hra, mimochodem i proto, že by své záměry na snížení reálných důchodů odhalila před komunálními, senátními a hlavně před prezidentskými volbami. To je to, o čem jsem teď hovořil. V souvislosti s příslušnými nálezy Ústavního soudu považuji za důležité zmínit i to, o čem tu hovořila například kolegyně Šafránková, a to je ta skutečnost, že Ústavní soud tehdy opakovaně vyjádřil vážné pochybnosti o samotné ústavnosti aktuální právní úpravy institutu stavu legislativní nouze, která od té doby nebyla změněna. Přeloženo: Ústavní soud sice nepřímo, ale docela zřejmě a jasně sdělil, že tu část jednacího řádu Sněmovny, která se týká stavu legislativní nouze, považuje za protiústavní. Ústavní soud dokonce explicitně uvedl a má za to, že by Poslanecká sněmovna měla zvážit novelizaci svého jednacího řádu v ustanovení týkajícím se právě úpravy stavu legislativní nouze tak, aby byla ústavně konformní, tedy v souladu s ústavou. Dámy a pánové, i na evropské a mezinárodní úrovni, například Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jsou práva parlamentní opozice chráněna skrze ochranu základních a politických práv příslušníků parlamentních menšin. Ústava České republiky sice výslovně nezmiňuje institut parlamentní opozice a z jednacích řádů se o parlamentní opozici pod termínem nevládní politické strany zmiňuje pouze jednací řád Poslanecké sněmovny. Přesto lze s oporou v ústavně normativním demokratickém principu uplatňujícím se i v požadavku na demokratičnost vnitřních parlamentních procesů a procedur učinit závěr, že výše zmíněná práva parlamentní opozice, to je práva nevládních parlamentních politických frakcí či jednotlivých poslanců a senátorů, jsou v Ústavě České republiky a v ústavně konformně interpretovaných jednacích řádech obou parlamentních komor buď explicitně vyjádřena, například články 27, 28 a 30 Ústavy České republiky, anebo jsou v Ústavě České republiky imanentně přítomna právě pro normativní, hodnotové a závazné působení demokratických principů. Za pomoci ústavně konformní interpretace jednotlivých ustanovení jednacích řádů ve světle výše zmíněných požadavků vyvěrajících z aplikace principů, které musí ovládat a splňovat řádný legislativní proces, lze i z aktuální podoby jednacích řádů obou komor seznat, že jejím účelem je tato práva opozici garantovat. A proto i já nebudu už moc dlouho mluvit, aby zbytek opozice měl právo ještě se k těmto návrhům zákona vyjádřit. Ale dovolte, abych to ještě dokončil. Za náležitý lze tudíž považovat jen takový legislativní proces, který umožňuje racionální diskusi, slyšení všech stran a otevřenou diskusi mezi zastánci konkurenčních názorů, včetně názorů menšinových, podpořených možností aktivní participace účastníků na jeho průběhu. Proto je třeba vymezit a konkretizovat výše předestřená práva parlamentní opozice, která garantují parlamentní menšině aktivní i pasivní účast v parlamentních procedurách. Já doufám, že Ústavní soud bude strážcem tohoto řádného a férového demokratického procesu. Důležitá je i vyváženost práv vládní většiny a protivládní menšiny. Proto by nemělo docházet k přijímání takových rozhodnutí, která by fakticky znemožňovala výkon práv garantovaných jedné či druhé jmenované skupině. Nebude to žádná teorie. Použiji pouze formulace a jejich parafráze bez narušení podstaty a smyslu sdělení. Poslanecká sněmovna jako celek, a to je důležité, má stav legislativní nouze i samotné zkrácené jednání plně ve svých rukou. Není to tedy žádná danost či povinnost na věčné časy. Jedno a druhé není to samé.
Já jsem vystupoval u energetického zákona. Vy měníte pravidla do té míry, že víte, že máte... A to pravidlo třeba je, že ten protivník nemůže hrát pravou nohou. Tak to vnímám já. Vy jste nám omezili řečnickou dobu v rozporu s jednacím řádem. Ale podstatné je to, jestli té opozici byl dán přiměřený prostor. A když se najde analytik, který si tu práci dá, tak zjistíte, že tam bylo prodlužování účelové u jiných bodů, kdy jiné body, které by trvaly deset minut, tak trvaly celé hodiny, že se tam načítal umělý program. Samotné debaty o EET bylo málo, ale těch obstrukčních bodů kolem toho, těch byly mraky. Ale vezměte si, že opravdu jsme si s tím dali práci. A já chápu, tady byla včera už taková frustrace, že se opakuje ta diskuse. No to je proto, že ta pravidla se ohýbají. Zákonodárce, když psal ten jednací řád, tak svolávání schůze na podpisy, to byla úplně jiná instituce. To bylo pro tu parlamentní menšinu, aby se aspoň občas domohli svých práv a aby je ta většina tak neválcovala. A teď už je to zneužíváno pravidelně. A takové množství vládních podpisových akcí s prominutím tady ještě nikdy tolik nebylo. Vyznačuje se přijímáním právních předpisů s mocí zákona v krátkém čase. To bylo velmi monarchistické. Tento systém se uplatnil především za první světové války 1914 až 1917, než císař, král český, znovu svolal říšskou radu. V době Československé republiky, což myslím 1920 až 1992, bylo zabezpečeno přijímání nouzového zákonodárství formou zákonných opatření, která původně přijímal stálý výbor Národního shromáždění v roce 1920 až 1939, a v letech 1948 až 1992 to bylo předsednictvo parlamentu - Národního a Federálního shromáždění, České národní rady. My bychom tu měli produkovat nouzové zákonodárství, ale v té nouzi je jenom tato vláda, nikdo jiný. Taková to byla situace, takové to bylo ohrožení. Mimo válečný stav a stav ohrožení státu je řešen stav legislativní nouze obyčejnými zákony a je to jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu. Rychlejší projednávání se týká jen vládních návrhů zákonů a každá Sněmovna může autonomně posoudit, zda stav legislativní nouze skutečně trvá. To tady ještě nezaznělo, že ještě nás čeká Senát. I když nedělám si velké iluze. Prezident není vázán stanoviskem vlády a Parlamentu. A souhlasí-li s legislativní nouzí, podepisuje zákony ihned po doručení. Pokud by však nesouhlasil, může využít svého práva veta po dobu 15 dnů od doručení zákona. To je první velká otázka, která stojí před nově zvoleným prezidentem. Byl jsem dotazován i médii, jaký je můj odhad. Jestli tedy opravdu je to všechno jedna parta, která má dolní komoru, horní komoru, prezidenta, předsedu Ústavního soudu, který taky jednoznačně už politicky vystoupil ze stínu Ústavního soudu a jednoznačně vyjádřil, na čí straně stojí, ačkoliv k nim na stůl doputuje tady tento zákon.